Tohle jsme si dohodli v úterý na jednání grémia Poslanecké sněmovny.
Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 94 poslanců pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane ministře, také vám skončil čas na odpověď. Já vím, že to není úplně hezké, ale musím dodržovat jednací řád.
Pan ministr je mistrem takových pěkných historických exkurzů. To nám dal teď pěkně. Koncepce muzejní expozice je promyšlená a přesvědčivá. Velmi doufám, že se brzy dočká uskutečnění." To znamená, slyšeli jsme dlouho pana ministra mluvit - pět minut, ale mě jenom zajímá: Bude to mezinárodní expozice, nebo regionální expozice? Budou na to peníze? Bude tam tahle ředitelka, nebo tam bude někdo jiný? Odpovězte jenom krátce. Děkuji.
Děkuji. A peníze v tuto chvíli skutečně, což je neobvyklé, nejsou problémem. A ve chvíli, kdy jak jsem - budu znovu citovat: "Po vydání nového statutu společnosti správní radou a schválení investičního záměru budou uvolněny finanční prostředky na realizaci stálé expozice."
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, asi je zbytečné, abych popisovala historii našich vzájemných jednání o navýšení prostředků určených na obnovu kulturních památek, a tak půjdu přímo k jádru věci. Pan kolega Volný na setkání se starosty z Plzeňska už v březnu uvedl, že by se na obnovu kulturních památek mělo letos přesunout 150 až 200 milionů korun. To je vzhledem k tomu, že v prosinci loňského roku Ministerstvo financí přislíbilo v průběhu rozpočtového roku přidat na památky 300 milionů, zklamání. Jenže pokud vím, zatím ještě nestihlo ani začít kapat. A kdy se obce a další vlastníci kulturních památek budou moci těšit když ne na slíbených 300 milionů korun, tak alespoň na zmíněných 150 až 200 milionů korun? Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové za otázku a pan ministr má svůj čas na odpověď na tuto interpelaci. Prosím, pane ministře.
Obnova památek v rámci kapitoly 334, tedy Ministerstva kultury, je financována z několika zdrojů. Je to havarijní program, dále program záchrany architektonického dědictví, program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, program restaurování movitých kulturních památek, podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a podpora pro památky UNESCO. Ministerstvo bude v následujících letech usilovat o postupné navyšování rozpočtu. Ve všech výše uvedených programech kromě programu péče o národní kulturní poklad nejsou alokovány finanční prostředky v takových objemech, které by zajistily pokrytí potřeb vlastníků památek, a to ať je vlastníkem stát, kraj, obec, či soukromá osoba. V minulosti docházelo při sestavování rozpočtu kapitoly k nesystémovým škrtům a přesunům finančních prostředků v jednotlivých oblastech bez jakéhokoli racionálního odůvodnění, což se výrazně projevuje v meziročním porovnání vynakládání finančních prostředků v jednotlivých oblastech.
Děkuju. Paní poslankyně Kovářová s doplňující otázkou.
Připomenu, o co jde. Jde o můj pozměňovací návrh, který navyšoval šest dotačních titulů v podstatě o 300 milionů korun. Poslanci z vládní koalice nehlasovali pro tento pozměňovací návrh, protože jim bylo přislíbeno, že peníze půjdou v tomto roce. Ptám se tedy: Kde jsou? První otázka. Důvodem je to, že na kulturní památky nebude možné čerpat peníze z Evropské unie. Děkuji, pane ministře, za vysvětlení.
Děkuji.
Já se tomu určitě nebráním. Zatím jsme se k tomu ideálu 21. století bohužel nedopracovali.
První interpelaci máte na pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zákazu nočního kotvení lodí.
Někdo musí být poslední. Pro lidi nepostižené plavbou je asi v tomto okamžiku potřeba trošku překladu. Zákaz nočního kotvení mimo vyhrazená místa je podle mého hlubokého přesvědčení radikální změnou k horšímu proti současnému stavu. Z cestování se stává plánovaný přesun od jednoho povoleného kotviště ke druhému, přičemž zdůrazňuji, že těch povolených kotvišť máme opravdu tragicky, tragicky málo, a myslím si, že to je cesta, která brání rozvoji této oblasti turistiky v České republice poměrně významně.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nová formulace ustanovení omezující stání v nočních hodinách oproti původní právní úpravě byla zvolena z důvodu nemožnosti objektivně prokázat, zda plavidlo na určitém místě stojí déle než 24 hodin. Nyní je umožněno stání evidovaných plavidel na vodních cestách za podmínky, že na nich jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel. To znamená na místech, na kterých je provozováno kotviště, vývaziště nebo přístaviště a je vyznačeno příslušným plavebním značením. Tato místa jsou vyznačena zejména na části vltavské vodní cesty, které se právní úprava týká. Na ostatních vodních cestách, kterých se právní úprava vyhlášky týká, kde tato místa vyznačena nejsou, je stání možné bez omezení. Místa pro dlouhodobé stání plavidel jsou již v současné době zveřejněna také na webu Státní plavební správy. V průběhu června by měla být vyznačena další místa. Označení míst k stání bylo nejednotné a podmínky se lišily. Nová právní úprava zavádí jednotná pravidla týkající se provozu různých typů míst pro stání plavidel na vodních cestách, stejně jako je tomu v ostatních druzích dopravy. Nevztahuje se tedy na vodní cesty dopravně významné, například na labskou vodní cestu a Vltavu mezi Třebenicemi a Mělníkem. Nová právní úprava již tedy plavidla podléhající evidenci nerozlišuje a zavádí naopak rovnější přístup ke všem plavidlům podléhajícím evidenci, aniž by rozlišovala malá a ostatní plavidla. Co se týče rozlišení evidovaných a neevidovaných plavidel právní úprava v této věci zůstává nezměněna.
Já vám děkuji a požádám pana poslance Bendla, aby položil doplňující otázku.
Ale protože tady mám málo času, tak jenom avizuji, že vás budu interpelovat písemně v této záležitosti, protože si myslím, že to je obrovská cesta zpátky, že vyhrála byrokracie, že vyhrál úředník, který si zjednodušil cestu, a že to je špatně.
Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já mám těchto dotazů nebo těchto připomínek samozřejmě dost. Takže pojďme hledat nějaké řešení.
Už je tady pan ministr zemědělství, tak máme prvního člena vlády. Pan poslanec Koskuba z dnešního jednání z osobních důvodů se omlouvá na celý den, kolega Jaroslav Holík od 9 do 10 hodin. Protože je čtvrtek ráno, je náš program dán zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to tak, že máme na programu odpovědi na písemné interpelace poslanců, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas. Proto byly zařazeny na pořad 27. schůze naší Sněmovny. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám. Pane poslanče, máte slovo. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto projednávání. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Významná část občanů ale tento postup považuje za skutečné týrání jatečných zvířat a výjimku ze zákona, jež dovoluje jeho legální provádění, za zcela absurdní.
Prosím, pane ministře, máte slovo celých pět minut. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta se hlásí k doplňující otázce.
Myslím si, že k tomuto času jsem s vaší odpovědí relativně spokojen. Jestli byste mi ještě mohl říci, jestli opravdu je tato porážka nyní v souladu s evropským právem.
Pan ministr se chystá k doplňující odpovědi. Děkuji panu ministrovi a budeme pokračovat další interpelací. Dvanáctým vylosovaným je pan poslanec Jiří Zlatuška, který bude interpelovat pana ministra školství Marcela Chládka, který je řádně omluven, takže pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane nepřítomný ministře, v letošní státní maturitě z matematiky se opět objevila nejméně jedna chybná úloha, konkrétně úloha číslo 22, pracovně ji lze nazvat kužel-nekužel. Pro administrativní systém vzdělávání je zásadně špatným vysvědčením především to, jak se CERMAT soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. Školský zákon zatím uvádí, které informace CERMAT zveřejňovat nesmí. Je evidentním problémem, že informace o úlohách by měly naopak spadat do těch, které CERMAT zveřejňovat musí. Nyní je třeba zabránit zbytečným škodám, které hrozí bezprostředně z dalších prodlení uchazečům o maturitu osobně i společnosti zprostředkovaně.
Máte slovo, pane poslanče. Budeme pokračovat. Na řadě je pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Svatopluka Němečka k regulaci reklamy vakcín. Upozorňuji, že pan kolega Němeček je řádně omluven.
Přečtu omluvu, která ke mně dorazila. Další v pořadí je paní poslankyně Dana Váhalová, která interpeluje pana ministra Milana Chovance. Máte slovo, paní poslankyně.
Dovolte mi ještě několik čísel. Také bych rád upozornil, že samozřejmě zločinecké struktury využívají více telefonních čísel. Co se týká nadužívání. Děkuji.
Já vám děkuji. Požádám vás, pane ministře, o odpověď.
Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, to, že by si některý policista ulehčit práci chtěl, to já nemohu vyloučit, to samozřejmě je možné. Státní zastupitelství je nezávislým orgánem a vedle toho je potřeba ještě povolení soudu. Tato struktura by měla zabezpečovat, že se tyto odposlechy nebudou nadužívat. My si myslíme, že ten postup a stávající praxe jsou dostatečné.
Další je paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, straníci dovnitř, odborníci ven. Přesně tak by se dalo popsat dění na Ministerstvu zahraničí, alespoň můžeme-li věřit médiím, která o nevšedních pohybech ve vašem úřadě referují. Můžete, pane ministře, vysvětlit, jak je možné, že ministerstvo budou muset opustit dlouholetí zkušení diplomaté, a především můžete říci, kdo zaujme a v řadě případů vlastně už zaujal jejich místa? Obava, že jsou to lidé, jejichž jedinou kvalifikací je ta správná stranická knížka, jsou příliš silné. Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. I tentokrát bude moje otázka na pana ministra dopravy velmi jednoduchá. Zlepšila by se jízdní dostupnost Kladenska a Prahy. Doufám, že tady budeme slyšet lepší datum.
Já vám děkuji a požádám pana ministra o odpověď.
Železniční spojení Prahy, Kladna a Letiště Václava Havla Praha je v současné době řešeno studií proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna. Studie proveditelnosti řeší tento záměr komplexně, tedy s ohledem na možná využití a propojení systému hromadné dopravy městské i regionální a dopravy individuální se zřetelem na variantnost navrhovaných řešení.
Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Můj dotaz bude na pana ministra poměrně velmi krátký. Vážený pane ministře, v poslední době se na mě stále častěji obracejí osoby, jejichž rodičům vlivem pokročilého věku a s tím souvisejícím zdravotním stavem činí problémy vyřizování nových občanských průkazů. Chci se proto zeptat, zda by nebylo možné vydávat občanské průkazy nad určitou hranici věku, například nad 75 nebo 80 let, na neurčitou dobu platnosti. Děkuji za odpověď.
Děkuji panu poslanci Ivu Pojeznému, který ani nevyčerpal celé dvě minuty na otázku, otázka byla jasná. Prosím, pane ministře.
My se v současné době zamýšlíme nad modelem, podívali jsme se i do okolních států, u nás občanský průkaz platí na 10 let, pak se obnovuje, v některých evropských státech platí na dobu dejme tomu 15 let, ale jsou i příklady, kdy jsou občanské průkazy vydávány na dobu 25 let, což si myslím, že by mohlo být řešením od určité věkové hranice.
Děkuji panu ministrovi za jasnou odpověď.
Takže děkuji za odpověď.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje interpelace na pana ministra Chládka se týká jazykového vzdělání. Proto je tam druhé kolo pro učitele odborných předmětů nebo učitele jiných předmětů, aby mohli tuto výuku vést v cizím jazyce. Tím vzbudil velká očekávání především u učitelů v regionech. Můj dotaz přichází také prostřednictvím krajů.
Děkuji paní poslankyni Anně Putnové a podle zákona o jednacím řádu nepřítomný pan ministr Chládek odpoví do 30 dnů. Nyní se dostáváme k interpelaci pana Marka Černocha na ministra Mládka. Je nepřítomen a navíc u něj platí i to, že ta interpelace je stažena podle informace poslaneckého klubu. Zároveň bych ještě doplnil, že se omlouvá z dalšího jednání pan ministr Marian Jurečka, na kterého tedy už nejsou žádné další interpelace.
Vážená paní ministryně, oslovili mě občané, kteří chtějí vědět, proč dochází na různých místech k rušení, slučování, stěhování úřadů, které mají sloužit občanům. Pobočka zde sloužila pro pět obcí, byla velice hojně navštěvována. Vyřešilo se to ovšem tak, že se pobočka stěhuje na radnici do Vysočan, což komplikuje situaci starým lidem, zdravotně postiženým, ale také maminkám s kočárky. Další - uzavírání územních pracovišť České správy sociálního zabezpečení, konkrétně opět na dvou místech v Praze. Dále - důchodové záležitosti občané sedlčanského regionu od června budou muset vyřizovat jen na Okresní správě sociálního zabezpečení v Příbrami. Odůvodněno to bylo tak, že s postupem času, kdy se významně změnilo vyřizování, může toto sídlo poskytnout občanům sedlčanského regionu plnohodnotné služby, což ovšem nemění nic na situaci, že opět budou muset dojíždět. Dřív měl každý okres svou správu. Problém je tedy pro klienty i zaměstnance. Jeden klient může mít různá bydliště, různá pracoviště, snadno dojde k záměně kódu. Myslím si, že se jedná o nesmyslné věci, o zmatky, úřady místo toho, aby se lidem přiblížily, se jim vzdalují.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové.
Já jsem se vás chtěl, pane ministře, zeptat, jak se díváte na celou záležitost, zdali podporujete splavnění Labe. Ale to je úplně jiná otázka. Ono už je to poměrně dlouhou dobu, co jste ministrem, pane ministře prostřednictvím předsedajícího, a uteklo už hodně času. Budete v polovině volebního období a říkáte, že na tom pracujete.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě než dám slovo panu ministru Jurečkovi, budu konstatovat další došlé omluvy. Nyní tedy žádám pana ministra zemědělství, aby případně doplnil svou odpověď na otázky pana kolegy Bendla. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji panu ministru Jurečkovi.
V tomto ohledu, pane ministře, s vámi tedy zásadně nemohu souhlasit.
Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ptám se, proč nedokázal snížit náklady na IT, když se jedná o snížení hodinových sazeb?
Děkuji panu ministrovi.
Udělejte to, to je v pořádku.
Věřím, že i jí bude odpovězeno do 30 dnů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, my tyto interpelace dnes stahujeme, čili už nemusíme svítit na tabuli.
Nyní je na řadě interpelace pana poslance Miroslava Kalouska. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný a řádně omluvený pane premiére, dovolte mi, abych se na vás obrátil s následující připomínkou. Já chápu vytíženost řady členů vlády, nicméně je to nejvýznamnější mezinárodní kulturní akce na území České republiky a od listopadu je znám termín zahajovacího koncertu. Význam číslovky 70 byl navíc podtržen významným aktem smíření, kdy Smetanovu Mou vlast hrála Hamburská filharmonie. Neumím si představit zemi, kde při takové příležitosti by nebyl za vládu přítomen když ne premiér, tak aspoň několik jejích členů. Za českou vládu v sále nebyl slovy nikdo. Tak to se tedy omlouvám.
Nemůžete reagovat, pane ministře.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, ve své dnešní interpelaci o interpelacích jsem se vás stejně jako na dubnové schůzi chtěla zeptat na problém, který představuje nepřítomnost členů vlády právě během interpelací. Stejně jako v dubnu nejste přítomen, což mě mrzí. Mrzí mě to tím víc, že před skládáním účtů Poslanecké sněmovně, které je vaše vláda odpovědná, jste dal přednost návštěvě olomoucké zoologické zahrady. Sice chápu, že křest zebry může být pěkným zážitkem, přesto si myslím, že plnění ústavních povinností by mělo mít přednost. Termíny interpelací na členy vlády jsou navíc známy s dostatečným předstihem, takže by neměl být problém plánovat návštěvy krajů na dny, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna. Nezlobte se, ale to je prostě sabotáž interpelací. Vážený pane premiére, vyzývám vás, abyste v této věci v souladu s vašimi ústavními povinnostmi urychleně zjednal nápravu. Prosím také o vaše stanovisko k myšlence na prodloužení interpelací na členy vlády do 19. hodiny. V současnosti jsou totiž pro interpelace na členy vlády vyhrazeny pouhé dvě hodiny, tedy 120 minut. V průměru to neodpovídá ani jedné interpelaci na každého z členů vlády a to určitě neodpovídá principu odpovědnosti vlády a jejích jednotlivých členů Poslanecké sněmovně. Navrhovaná změna by tento problém jasně zmírnila. Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Prvním vylosovaným jednotlivými ověřovateli schůze je pan poslanec Karel Fiedler, který interpeluje nepřítomného, ale řádně omluveného ministra Marcela Chládka. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.